Řeší to kolega Jakub Michálek. Je to jak drahé pro stát, tak psychicky náročné pro účastníky. Jak jsem již říkal, zaznamenal jsem i další pozměňovací návrhy. Já všem děkuji za to, že u těch digitalizačních zákonů byla vždycky velmi věcná debata, a doufám, že se nám to tady podaří opět. A těším se na spolupráci.
Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru. Je zde nějaký návrh z pléna na přikázání jinému výboru? Pan místopředseda vlády a v tuto chvíli poslanec, protože je to poslanecký návrh, Jan Hamáček uvede svůj návrh.
Děkuji. Některé návrhy České kanceláře pojistitelů nebyly do textu zapracovány zejména z důvodu toho, že by měly být řešeny až v prováděcí právní úpravě.
Poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Růžičku, aby se ujal slova.
Takové jednání považuji principiálně za špatné a nepřijatelné. Vznáším proto veto dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09, vůči tomuto postupu. Můžeme se na výborech bavit o obsahu, ale návrh by měl být zamítnut zcela. Pokud nám ministr chce navrhovat zákony, měl by tak činit jako ministr, ne jako poslanec, a měl by se vypořádat s připomínkami rezortu dříve, než přijde s návrhem novely do Poslanecké sněmovny. Až u třetiny zásahů jsou dobrovolní hasiči, jednotky, které zřizují a platí obce. A pak je tu skutečná výše nákladů Hasičského záchranného sboru. Takové otázky návrh poslance a ministra Hamáčka neřeší a zaslouží si proto zamítnutí.
Počkám, až se ustálí počet přihlášených... Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Fakt je, že česká zahraniční politika v poslední době ztrácí svoji přímočarost, ztrácí svoji čitelnost, přestáváme být, abych tak řekl, lehce pochopitelní pro svoje partnery. Je to v podstatě celou dobu, co zahraniční politiku kontroluje sociální demokracie. A to je samozřejmě velmi špatné, protože zrovna vůči Izraeli i vůči Palestině česká politika vždycky byla dlouhodobě naprosto konzistentní, naprosto trvalá, jasně čitelná.
A tak se zase musel opět vyjádřit jen ministr zahraničí Petříček, který národu sdělil, že celou tuto záležitost by měli hodnotit historikové. A Židé tehdy byli společně s komunisty primárním cílem útoku banderovských bojůvek. A dnes, v době, kdy se tito hrdlořezové staví na Ukrajině na roveň válečných hrdinů bojujících proti nacismu a fašismu, dostávají vyznamenání a je jim přiznáván status válečných veteránů s mnoha náležitostmi, pan ministr zahraničí Petříček prostě jen sdělil národu, že toto mají řešit historikové. To opravdu těm našim vztahům s Izraelem moc neprospěl. Kdybych měl ale ministra Petříčka v tomto smyslu omluvit, musel bych říci, že takovéto přešlapy nejspíše dělá pro svoji menší zkušenost v politice a časem se určitě naučí přiměřeně reagovat. To takový bývalý ministr kultury Herman, to byl jiný kos. Možná tedy kdyby ministr zahraničí Petříček nevystupoval v médiích k problému anexe palestinských území s židovskými osadami na pravém břehu Jordánu jako ministr, ale modifikoval se jako občan, nevyvolalo by to takovou bouřlivou a negativní odezvu u některých, zejména pravicových poslankyň a poslanců.
Přeji vám dobré dopoledne. A já připomínám, že to je pozice, kterou zaujímal už Václav Havel, a mohl bych tady vyjmenovat všechny ministry a premiéry, kteří následovali. To byla celou dobu vždycky pozice České republiky.
Děkuji za slovo. Já budu reagovat na svého předřečníka, protože tady několikrát mluvil o SPD a o Tomio Okamurovi. - Takže my jsme si to nevymysleli. Tak řekněte, že lže Ministerstvo vnitra. To není žádná pravda. A my jsme se jich na to speciálně ptali, jak je to s vydáváním českého majetku. A řekli jsme jim, že pokud je to pravda, tak s nimi nemůžeme do žádné frakce vstoupit a nikdy nevstoupíme.
Vy říkáte personální propojení. Poslouchejte, personální propojení. Personální propojení. Personální propojení, to je asi, jako kdybyste řekl, že představitel sportovního klubu je zároveň angažován politicky, takže Sparta Praha je spojená s Českou stranou národně socialistickou. Witikobund není zván. Takže já jsem nelhal.
Následují dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Bavíme se o Státu Izrael, bavíme se o našich vztazích k němu. Připadá mi to jako maximálně nešťastné, že to do toho pan poslanec Valenta zapletl. Pokud můžeme a dovolí nám to naše čest, už to nechce být, protože si myslím, že to sem fakt nepatří. Jestli zatížíme debatu o Státu Izrael tímto, tak mi to připadá strašně špatně.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Pánové a dámy, pojďme se bavit o budoucnosti, o tom, co nás čeká. Žádnou minulost už nevyřešíme, nic nezměníme. Dekrety jsou součástí minulosti a součástí naší historie, ale to, co nás čeká, je opravdu velká bitva o udržení celé řady věcí, které se promítají do toho, o čem mluvíme, a to jsou vztahy k Izraeli. To nás zajímá, to zajímá naši veřejnost. Já si myslím, že i celá ta debata je poměrně velmi složitá, že jestli to sledují diplomatické sbory různých zemí, tak jsme tady udělali spoustu chyb. Jen si tím škodíme.
Děkuji. Paní poslankyně Červíčková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Nemám další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?
Výbor vyzdvihl důležitost našeho strategického partnerství s Izraelem, které je založeno na vzájemném respektu, ale také na společných hodnotách a zájmech a jehož cílem je bezpečnost a prosperita obou našich zemí. Jak pan premiér, tak já jsme již osobně pozvali naše izraelské protějšky do Prahy a věříme, že toto zasedání proběhne co nejdříve. Já bych pouze velmi krátce chtěl také zmínit, že členové výboru se shodli i na víře v to, že společný článek, který jsme zveřejnili spolu s mými předchůdci, nenarušil vztahy mezi Českou republikou a Izraelem. Programové prohlášení vlády hovoří: Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem. Nicméně i nadále budeme prosazovat mírové řešení palestinské otázky v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a mezinárodním právem. Pokud se ohrazujeme proti rizikům jednostranných kroků, pokud hájíme mezinárodní právo jako cestu k řešení sporů, tak také zároveň bráníme bezpečnost a prosperitu Izraele, které jsou pro nás zásadní a nezpochybnitelnou premisou. To je naše setrvalá podpora Izraele v pravém slova smyslu a ta zaznívá na jednáních mezi čtyřma očima, ale i veřejně. A v tomto směru myslím, že náš komentář, který vznesl některé otazníky, ničím nevybočil z české zahraniční politiky. Děkuji za pozornost.
Pokud se k politice kohokoli vyjádří soukromé osoby, je to jejich svaté právo a jejich věc. Pokud se k zahraniční politice vlády vyjádří ministr zahraničí, pak je to vždy pokládané za stanovisko vlády. A je jedno, zda ten názor vysloví v dopise, na plénu ve Sněmovně, nebo v restauraci. Druhá věc je, že se pan ministr zahraničí a jeho kolegové exministři zahraničí ze slunečného údolí, tedy za TOP 09 a ČSSD, dovolávají porušování mezinárodního práva ze strany Izraele. Zapomínají, že jeho kroky či plány vede bohužel jediný důvod: téměř každodenní raketové útoky z Gazy na Izrael. To je porušováním mezinárodního práva a terorismem. Ovšem ministři a exministři zahraničí za TOP 09 a ČSSD v čele s panem ministrem zahraničí a místopředsedou ČSSD Tomášem Petříčkem to evidentně za porušení práva nepovažují. Izrael a jeho občané mají právo na život a ochranu před arabským terorismem. Ochrana jejich života je nad všemi preambulemi a právními texty. I v našem zákoně platí podobný princip, že ve jménu ochrany života mohu beztrestně porušit i zákon. Obhájci palestinských vrahů tady chtějí řešit problémy mezi Izraelem a Palestinci a přitom zavírají oči nad tím, že právě palestinská samospráva v loňském roce odmítla pozvání arabských zemí na konferenci v Bahrajnu o mírovém plánu. Z pohledu hnutí SPD je Izrael důležitým opěrným bodem proti islámskému radikalismu na Blízkém východě. Jen zaslepenec si může ve světle islámského terorismu a migrační vlny přát destabilizaci Izraele. Mělo by to nedozírné následky pro celou Evropu. Proto je třeba s Izraelem spolupracovat. A je to také velký dobrý příklad pro naši zemi. A i bez NATO se dokáže ubránit násobné přesile a obklíčení ze strany nepřátelských muslimů. Tady si pro naši obranu berme příklad. Důsledné prosazování suverenity bez patolízalství a v přátelské spolupráci se všemi, tedy s USA, Ruskem i Evropskou unií. Jakkoli je Brusel vůči Izraeli nepřátelský. Zítra budeme tady ve Sněmovně mluvit o vodě. Izrael i tady nám může být vzorem a partnerem, protože je to jedna z nejsušších zemí a zároveň má zřejmě nejlepší a nejefektivnější vodní hospodářství na světě, přičemž si dovolím připomenout základ jejich vodní politiky. Voda patří všem a nesmí patřit nějaké zahraniční firmě. Znárodnění vody bylo v Izraeli základem toho, že dnes mají občané nejen dost vody, ale také to, že ji mají i v poušti levnější než Češi. To, dámy a pánové, opravdu stojí za zamyšlení. A zcela zásadní je přístup Izraelců k zákonu. Asi stěží si představíme, že by v Izraeli černoši nebo Arabové začali rabovat a ničit sochy osobností Izraele a židovských dějin. Bez vší pochyby by takovou lůzu ihned velmi tvrdě zpacifikovala policie a armáda. Izrael je skutečně demokratickou zemí, od níž se můžeme učit, jak v ní mít spolehlivého partnera v boji s islámským radikalismem. Jen hlupák bude v současné bezpečnostní situaci do Izraele kopat, aniž by domyslel důsledky. Ono na Ministerstvu zahraničí pod vedením ministra Tomáše Petříčka z ČSSD je těch problémů více. Dokonce platíme členské příspěvky tam, kde jsme chtěli své členství ukončit.
Děkuji. Pan poslanec Benda v podrobné rozpravě. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Všechny vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já přece jenom poprosím paní zpravodajku, aby šla k řečnickému pultu a prováděla nás hlasováním. Ten návrh jsme slyšeli. Kdo je proti? Proceduru jsme schválili. Nepřeje, můžeme hlasovat. Návrh byl přijat. Ne, můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Také tento návrh byl přijat. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Já se ptám navrhovatele, zda si přeje vystoupit na úvod. Není to nutné, navrhovatel si nepřeje vystoupit. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Prosím, pane zpravodaji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ta procedura je poměrně jednoduchá.
Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Seznámím vás s omluvami.
Paní poslankyně Červíčková bude předčítat usnesení zahraničního výboru. My jej podpoříme s výjimkou jediného bodu, který právě odkazuje k tomu mírovému plánu americké administrativy Donalda Trumpa, neboť jej označuje za nadějný s potenciálem dát blízkovýchodnímu mírovému procesu novou dynamiku. Takže tolik za nás.
Děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já bych chtěl navázat nikoliv na vystoupení pana kolegy Lipavského, ale na ty opakované polopravdy a černobílé výklady, které tady zazněly z úst pana poslance Valenty, a nenechat reagovat pouze paní kolegyni Válkovou.
Prosím, máte slovo.
Tak to je poznámka procedurální. Třetí poznámka se týká opět pana ministra Zaorálka a týká se jeho teď tady prohlášení, že pokud můj přítel dělá botu, je dobré mu to říci. Místo toho abych za ním zašel a řekl mu "milý příteli, myslím si, že děláš botu", tak napíšu článek do novin - "myslím si, že můj milý přítel dělá botu". Tak zapomněli jsme, na čem spadly dohody z Osla? Nepochybně to nebyla vina izraelské strany. Prostě Izrael je náš přítel, je to jediná blízkovýchodní demokracie. Já to pokládám za velmi nešťastné. Já jsem žádný plán Evropské unie nikdy neslyšel. Souvisí to s jistou mírou latentního antisemitismu, který je tam zjevně alespoň místy přítomen. Já to pokládám za něco úplně neuvěřitelného a neskutečného, ale bohužel zřejmě část těch radikálních demonstrantů je takto naložena. Alespoň říká: pojďme se někam posunout. Jenom by tady musela existovat nějaká druhá strana, která je ochotná si k tomu stolu sednout, která je ochotná ten konflikt nějakým způsobem zmrazovat.
Ale co si myslím, že by tady mělo zaznít úplně jednoznačně, že tady byla porušena základní formální pravidla pro zahraniční politiku, která by měla být jasná a měla by být deklarovaná zejména vládou. On je krátký. I proto považuji za nutné se jasně vyjádřit a vyjadřuji tím svůj nesouhlas. A za mě, já bych byla velice ráda, kdyby autoři toho příspěvku tady na mikrofon vysvětlili, proč jednali tak rychle a jestli si skutečně nemyslí, že tím došlo k nějakému minimálně zmatení čtenářů, kteří potom reagovali. Tady se něco mění. Já se musím někoho zeptat. A to bych byla hrozně ráda, kdybych slyšela, anebo slyšela vysvětlení, proč tomu tak nebylo a proč to v tomto případě výjimečně bylo správně. Ráda se nechám poučit. Protože tady zaznělo v jeho projevu něco, co bylo už na pomezí urážky bývalého ministra kultury Daniela Hermana. A já se táži, protože tady zazněla taková slova jako účast na nějakém revanšistickém setkání, nebo setkání revanšistické politické strany.
Prosím, máte slovo.
Ta forma opravdu nebyla dobrá. A ta tedy byla katastrofální. To se vždycky stane. Něco se snadno zbourá, těžko se něco staví. To prostě platí.
Děkuji. S přednostním právem pan ministr Petříček.
Poslanecký klub TOP 09 se nepřipojí k návrhu na zamítnutí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.
Co to dává za smysl? Budeme se začátkem srpne scházet k projednávání druhého čtení tohoto zákona. Tak to se na mě nezlobte, ale ty návrhy by měly mít nějakou logiku.
Děkuji, rozumím vaší námitce.
Ve dvou výborových týdnech můžeme jednat. I když není příští týden, je výborový týden. Takže můžeme to klidně zařadit. Já v tom zase takový problém nevím.
Pane poslanče, ještě chviličku, než vám začnu měřit čas, protože je tady nesmírný hluk. Děkuji. Máte slovo.
Já jsem rád, že pan poslanec Ondráček hledá cestu a cíl, možná současně, možná zvlášť, ale jenom upozorňuji, dnes je sedmnáctého. Schůze Poslanecké sněmovny končí 10. července podle plánovaného toho.
Neměl pravdu, když říkal, že jsou ty týdny dva.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já musím říct, že mě tato debata tedy skutečně velmi překvapuje a velmi mrzí, protože skutečně když se bavíte s profesionálními hasiči, když se díváte, co dělají, tak administrativní zátěž je skutečně veliká. A to je stížnost, se kterou se na nás obracejí už delší dobu.